Symbolické by však nebylo ani tak to poslední místo, ale to, že samostatná rozpočtová položka státního rozpočtu pro sport se nekoná. Nastavení transparentních pravidel se nekoná. Navýšení výdajů státu na sport se sice koná, nicméně v sumě zhruba odpovídající financím slev na jízdné. A co jiného než objem finančních prostředků je vypovídající o tom, jak moc pozornosti věnuje tato vláda sportovní oblasti? Smutný, ale reálný stav českého sportu. Stále zde existuje přebyrokratizovaný a přeregulovaný stát, který do oblasti sportu vnáší nové a nové povinnosti a doslova otravuje všední chod sportovců.
Já bych poprosil, abychom se ztišili.
Andrej Babiš ostatně nedodržuje ani vlastní sliby. Kolikrát jsme již slyšeli o kompletně novém daňovém zákoně, který by mimo jiné zjednodušil daně a ve sportu by to výrazně ulehčilo život profesionálním i vrcholovým sportovcům, kteří vlastně dodnes nevědí, jak daně mají nebo nemají odvádět. O nízkých investicích do infrastruktury a stagnujícím školství pak můžeme mluvit zejména v souvislosti s volebním programem ČSSD. Zde se přímo dočteme: "Podpoříme investice do modernizace a rozvoje infrastruktury sportovních oddílů, tělovýchovných jednot i obcí." A podobně se pak ve vládním programovém prohlášení dočteme o modernizaci a rozvoji sportovní infrastruktury lokálního, regionálního, ale i celorepublikového významu. Ještě konkrétnější pak bylo ve svém volebním programu hnutí ANO. A já se společně se všemi, kteří na tyto slibované projekty čekají, ptám, kdy se probudíme do reality. Na papíře zůstaly modernizace olympijských sportovních center, jako jsou Nymburk či Račice, které jsou rovněž vyjmenovány jako cíle hnutí ANO. Stejně tak jako i systém financování pro výstavbu sportovní infrastruktury, který by měl být vůbec základem pro taková silná prohlášení, která ve svých spanilých jízdách po krajích slibuje vláda. Kde je onen investiční plán, který podpoří výstavbu všech úrovní sportovní infrastruktury, o které se i zde ve Sněmovně mluvilo skoro jako o zaklínadlu? V realitě nám odrůstají generace, které nemají kde trénovat, špičkoví trenéři nám odcházejí do zahraničí a stadiony, haly a v neposlední řadě také skokanské můstky se nám rozpadají před očima a očekávaná pasportizace sportovní infrastruktury je v nedohlednu. Donekonečna opakovaný slib nynější koalice a na něj navazující koncepce Sport 2025, k ní doplňující akční plán schválený v srpnu loňského roku pak logicky mluví o potřebě nového legislativního rámce pro sport s tím, že současná úprava je nedostatečná a nevyhovující. Jiné zásadní dokumenty strategické povahy, které mají udávat směr sportovní politiky státu, jednoznačně hovoří, že je třeba vytvořit nový zákon o sportu. Máme konec června 2019 a nový zákon nikde. A já se tedy ptám, kdy se jej dočkáme. Ale abych byl spravedlivý a férový, neříkám, že se věci ve sportovní oblasti vůbec nepohnuly vpřed. Nemohu však opomenout řadu výhrad, které jsem vůči návrhu podal ve svých pozměňovacích návrzích. Namátkou ve stručnosti zopakuji... Ani jednu jste nepodpořili, paní poslankyně, nepokřikujte na mě. Namátkou tedy zopakuji, co jsem zde detailně vysvětloval při jednání o novele zákona o podpoře sportu. Pozice šéfa agentury je nešťastně definovaná, má široké pravomoci, bude operovat s miliardovými sumami, přitom podmínky pro jeho výběr jsou velmi vágní. Není přesně určeno, kdy vláda může předsedu agentury odvolat a kdy jeho funkce zaniká.
A zimní sporty, a v historii to také nebývalo, měly prostředky na konci té zimní sezóny. A chápu, že to má být o grilování vlády, ale, prosím, nelžeme si tady.
Děkuji.
Nepřestáváš mě překvapovat.
Ano, já se omlouvám, já jsem to nezaregistroval, protože přece jenom je to moje chyba.
Tak já už to zkrátím, ono stejně už to nikdo neposlouchá. Bohužel. Moc mě to mrzí.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Jakub Janda.
Chtěl bych použít staré české přísloví "podle sebe soudím tebe". Teď netykám panu poslanci Hniličkovi, to je to přísloví. Pan poslanec Janda si to napsal sám. Nechte si věty typu "nevím, kdo ti to psal". Napsal si to sám. Vám to možná někdo píše, já nevím, podle sebe soudím tebe. A nechtěl jsem vystupovat, ale respektujte, že Jakub Janda hlasoval proti. Neříkejte mu věty typu, které jste mu říkal po hlasování, které jste mu říkal po hlasování: uvidíš, teď tam nic nepůjde, protože jsi to nepodpořil. Při všem respektu k tomu, co říkal pan ministr školství, já jsem nebyl pro to, aby se agenda sportu vytrhla z vašeho ministerstva, pane ministře prostřednictvím pana místopředsedy. Jak to koresponduje s tím, jak jste před chvílí říkal, jak se to hrozně zlepšilo? Své vlastní kolegy jste nepřesvědčil. Nepřesvědčil. Takže nejdřív přesvědčte své kolegy, a pak choďte k nám. My jsme stáli v tom hlasování za vámi.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Dobré ráno, dámy a pánové. Když vláda vznikla, neměla moji důvěru. Již jsem o tom tady pohovořil: chci žít v zemi, kde... To bych mohl směle zopakovat, protože za celou tu dobu nenastalo nic, co by mě přesvědčilo o opaku. Když vezmu naše hlavní programové pilíře hnutí Trikolóra, první je: Bohatství vzniká z práce, nikoliv z dotací a dávek. Teď je tu návrh zvýšit dálniční daň. Jedna věc za druhou. Tady, když si vezmu školství, s plošnou inkluzí se nestalo nic až na pár kosmetických úprav. A nebudu teď rozebírat, je noc, co jsou ty důvody. Naprosto devastační reforma financování regionálního školství. Nechali jste si vnutit sociálně demokratickou agendu. Stojí to desítky miliard do škol, těm kantorům se to víceméně dostane ve velice omezené míře, respektive je to nástroj na zvýšení počtu učitelů a na sanaci poloprázdných škol. Ekologie. Pan ministr Brabec tady s pomocí pana Kalouska prosadili zákon proti lidem žijícím v národních parcích. Vodáci - to jsme se tady bavili dlouhé týdny. To jsou ty hlavní důvody, proč já vládu nechci podpořit. A ještě je tam jedna taková emoční rovina. Podle mě vy už nemáte moc sílu vládnout. Tohle je sociálně demokratická vláda, co si budeme povídat.
Vidíte jen to, co chcete vidět a říkáte jen to, co chcete říkat. Tak to je i v diskusi, kdy máte své grafy, svá čísla. Ale ono to je stejně logické, jako kdybychom o lidech, kteří nejsou bohatí, kteří jsou chudí, říkali, že oni krást musí. Překvapil mě váš výrok tento týden na evropské úrovni, kdy jste říkal před jednáním Evropské rady, že vy nechcete a nemusíte řešit, co bude v roce 2050, za 31 let. Měl jste na svých billboardech to, aby se za nás děti nemusely stydět. Pro koho dělá zodpovědný politik politiku, když ne pro budoucí generace? A právě z hlediska klimatu to je největší hrozba, která ohrožuje život budoucích generací tady v ČR i globálně ve světě. Je to největší výzva pro nás, pro politiky, protože loňský rok, rok 2018 byl rekordně nejteplejším rokem v ČR od doby, kdy tady máme teploměry a kdy měříme. Jestli s tímto nebudeme něco dělat, tak budeme ve velkých problémech. A to samozřejmě souvisí s tím, jestli dokážeme snižovat emise, jestli dokážeme směřovat k vyrovnané emisní bilanci, jestli dokážeme tady mít čisté zdroje, obnovitelné zdroje, rozumně nastavenou politiku v této oblasti. Já tady zatím ve vaší legislativě tyto kroky nevidím. To tady opravdu nevidím. Vy často mluvíte o tom, že vašimi vzory jsou Masaryk či Baťa. Díky nim máme tento stát. Lidé proti vám také mimo jiné protestují, že jim vadí i styl vaší politiky a komunikace, když s nimi mluvím. Ti lidé vyjadřují určitý nesouhlas s tím stylem. "Velká část lidí z Babišova okolí se rovněž nechává inspirovat slovníkem svého šéfa. Jak jednou po poradě podotkl jeden kolega: 'Vždyť on neřekl skoro nic, to byly buď pohlavní orgány, nebo předložky a spojky.' Někteří další kolegové si ty nejlepší výroky zapisovali.
Vážený pane poslanče, jste si jistý, že je to povznášející text pro tuto Poslaneckou sněmovnu a má to nějaký hlubší smysl, že nám to tady čtete?
Má, vážený pane předsedo této Sněmovny.
Já vás poprosím, jestli byste to nezvládl i jiným stylem. Tady u toho mikrofonu se to neděje. Jestli se to děje jinde, tak ne tady v této Poslanecké sněmovně. Ne když já předsedám. Děkuji, že mi vyhovíte. Předpokládám, že už jste třeba končil s tou citací.
Bude pokračovat jiná, už asi ne tak hrubého zrna. Problém je to, že své božstvo napodobují mladí nohsledové, kteří nechtějí zůstat pozadu i ve ventilovaném slovníku. Problém je ovšem to, že takhle mluví předseda vlády, a toho se vyhazuje špatně. Když za mých časů o něčem polemizoval Babiš jako ministr financí a Chovanec, dříve zelinář, tehdy ministr vnitra se svým potlačeným 'voe' na konci věty, říkal jsem si, jak na nás asi musí nahlížet v zahraničí a jak se musí někteří prvorepublikoví politici obracet v hrobě. Uvědomme si, že Babiš je v úřadu předsedy vlády následníkem lidí, jako je Alois Eliáš, jeden z největších hrdinů domácího odboje, člověk, kterému vděčíme za svobodu. A teď tu máme primitiva, který bez použití genitálií ve větě neumí vyjádřit myšlenku." - Tolik citace z této knihy, která včera ráno byla zveřejněna. A chtěl bych s dovolením ještě se tady dotknout některých faktů. Je zde spoustu vzletných frází, jako třeba: "Chci vás ujistit, že budeme se snažit budovat úspěšnou zemi, ve které budou naše děti chtít žít a pracovat a na kterou budou hrdé." V bodě dva: "Budu se snažit řešit vaše každodenní problémy." Nejsem si úplně jistý, jestli komunikace slovní pana premiéra chrání svobodu a důstojnost každého člověka. O důchodové reformě tady dneska byla již poměrně intenzivní debata okolo půlnoci. Žádný takový zákon vládní do Sněmovny nikdy nedoputoval. Řešilo se to poslaneckým návrhem napříč poslaneckými stranami. Strana tři: "Budeme chránit půdu jako základ našeho přírodního bohatství před záborem a erozí.
A spojené s dopady hazardu je 15 mld. ročně. A stát získá nějakých 10 mld. Takže to je ten důvod. A ministr zdravotnictví požadoval toto zvýšení prostě v podstatě už několikrát. Tam byly tři sazby a najednou se tady staly z nich dvě. Tak já jsem ten návrh vzala a vrátila jsem ho zpátky do hry. To je celé. Protože byl spočítán, byl podložen analýzami. Takže to je důvod, proč jsme přistoupili k těmto úpravám. Mezinárodní rychlík taky neprojede územím České republiky, pokud tady nebudou koleje. Takže my jsme v podstatě to připravili. Teď se nachází tento návrh v meziresortním připomínkovém řízení, takže směřuje pomalu a jistými kroky na vládu a následně do Poslanecké sněmovny. Takže to je celé. Prostě je to doba, není to žádná nová daň. Je to jakási vyrovnávací daň. Oni platí svoje daně ve své zemi. My tam musíme zavést proces určitého hlášení a těchto věcí. Dělala jsem snídani pro novináře. Jestli budete mít zájem, udělám klidně snídani i pro vás. Těšilo se to velkému zájmu, minulý pátek jsme to dělali. Ještě to nemá ten konečný facelift, takže pan Ferjenčík mě bude určitě kritizovat, že je to nemoderní. Takže dopředu říkám, že to ještě nevypadá tak, jak to vypadat bude. Já už končím.
Máme tady dvě faktické poznámky. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Takže nevymluvíte se z vyšších daní. Pak jste se ptala na to, co to je projídání, co si pod tím máte představit. Opět jste mluvila o těch důchodech, tak já vám dám jeden příklad toho projídání. Pro mě projídání je třeba proplácení slev na jízdném, které proplácíte seniorům a studentům bez ohledu na to, jestli jsou to studenti z chudých, nebo bohatých poměrů. To je jedna z ukázek toho, co já považuji za plýtvání. Je tu zvýšení důchodů.
Další v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.
Tak já bych jenom trošku to uvedl do reality. Díky dobrému hospodaření obcí, měst a krajů, které mají své přebytky. Můžeme v rámci potom faktických o tom diskutovat tady veřejně. Takže tolik jenom. A samozřejmě mohl bych tady ještě třeba také oživit to dnešní jednání o tu publikaci, která vyšla včera ráno, od Nadačního fondu proti korupci, Čas oligarchů , kde váš bývalý kolega Ondřej Závodský popisuje spoustu zajímavých věcí.
Paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá dnes do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Jakub Janda v obecné rozpravě.
Ačkoli Národní sportovní agentura vznikla, se sportem se nijak výrazně nepohnulo. Ambiciózní a velkolepě pojaté paragrafové znění novely zákona o podpoře sportu v části sportovního rejstříku sice dává nějakou naději na transparentnost, jaká je však dnešní realita? Výchova trenérů, jejich motivace a zapojení na základních školách a centrech volného času se nekoná. Stejné je to i s pohybovou gramotností, o níž se píše jak ve volebním programu ČSSD, tak v programovém prohlášení vlády. Realita je opět jiná. Pohybová gramotnost klesá stejně jako fyzická zdatnost obyvatel. Kde je slibovaný komplexní motivační program pro děti předškolního věku? Vše to jsou samozřejmě věci, které vyžadují dlouhodobé řešení. Nelze je napravit během jednoho či dvou roků. Bohužel jedna vlaštovka však jaro nedělá. Byl jste to vy, pane premiére a vládo, kdo v tom nechali mého poslaneckého kolegu samotného. Na závěr musím konstatovat, že nemám důvěru ani ve vás, ani ve vaši vládu.
Já bych chtěl upozornit poslance a poslankyně, že tady budeme ještě dlouho. Takže jenom abychom to brali v potaz. Pane ministře, máte slovo.
Takže investice z centrální úrovně v roce 2015 500 milionů korun do sportovní infrastruktury, 2016 800 milionů korun. Ano, a tady je jediné místo, kde vám dám za pravdu. Ale od té doby, a věřte, že ten dohled nad Ministerstvem školství a došetřování těch kauz skutečně tu práci nečiní úplně lehkou, tak přesto byl nastaven informační systém Sport, to znamená elektronická evidence těch žádostí. A teď to podstatné k tomu. Ta infrastruktura je v majetku buď spolku, nebo je v majetku měst a obcí. Přesto jsme ta opatření udělali, nastavili jsme ten systém a je téměř 300 staveb v republice, které tu podporu v těch dvou letech dostaly. Takže to je jedna věc. A vy sám dobře víte, že problém, proč se nestaví v Harrachově, není na úrovni státu, ale je kvůli tomu, že tam nejsou vypořádané pozemky. To je k investicím. Je to velmi jednoduché. Není to selhání státu, nehraje v tom stát sám. Ale problémy v těch vámi zmiňovaných případech velkých investic nejsou na straně státu dlouhodobě. Já tam prostě vidím nárůst, který není zanedbatelný. Je pětinásobný. A to, že na některých obcích navýšení státní podpory vede k tomu, že ta obec přestane podporovat, protože říká "o vás se postará stát", tak to není správně. Některé obce se toho zhostily, budiž jim za to dík. A zase, stát nemůže vyřešit z centrální úrovně všechno. Takže ale ten nárůst a ta podpora, aby vůbec fungoval nějaký přímý nástroj podpory klubů, tak tady je a funguje. Zopakuji ještě jednou. Sportuj ve škole, to znamená pohybová gramotnost dětí, v roce 2019 tisíc zapojených škol. V roce 2016 to bylo jenom 160 škol a pilotovalo se to, sedm tisíc zapojených dětí. Do Talentované mládeže šlo 324 milionů korun, v letošním roce 900 milionů korun. Ten, kdo je primárně zodpovědný za to, protože tomu sportu rozumí, není úředník na Ministerstvu školství. My k tomu vytváříme jako stát, centrální úroveň, podmínky. Je tady trojnásobný nárůst prostředků. A prosím, buďme féroví. A já vám řeknu, že v letošním roce jsme poprvé do toho programu, kdy ty svazy si ty prostředky nárokovaly téměř automaticky, dali podmínku, aby tam daly rozvojový program. Aby ony ukázaly státu, jak chtějí pracovat s těmi trenéry. A to, co jsem říkal, jak vybírají mládež, jak s ní pracují, kde mají ta centra a jestli mají ten propracovaný systém.